Dneska budeme schvalovat zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, bylo to tady už několikrát kvitováno. Já to kvituji také. A je dobře, že i v téhle oblasti k tomu přistupujeme. Když se podívám na statistiky čerpání příspěvku na bydlení za loňský rok a za letošní rok, které jsem získal z Českého statistického úřadu, tak vidím, že ta čísla se v podstatě nijak neliší. Já jsem o tom hovořil v době, kdy jsme tady polemizovali nad tím, jestli je to, nebo není to dostatečný nástroj k tomu, aby se mírnily dopady energetické krize pro ty nejpotřebnější občany, což jsou především senioři, respektive rodiny s malými dětmi. Je tady jakýsi rozšířený mýtus o tom, že dochází v České republice k jakémusi zneužívání řekněme, nebo nadměrnému využívání sociálních dávek, ale už se nehovoří o tom, že některé sociální dávky se zkrátka nevyužívají, a nevyužívají se dlouhodobě. A jak říkám, píšou o tom základní učebnice sociální politiky. Stačí se do nich podívat. Digitalizace by tomu mohla pomoci. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Je to schváleno, ale s tím už asi nic neuděláme.
Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Jurečka. Prosím, máte slovo.
Protože sám dobře musíte vědět, pro co jste hlasoval. Víte, nebo nevíte, pro co tady hlasujete? Všichni jsme tady schválili to, že solidární příspěvek je příjem české domácnosti, která někoho ubytovala. Ne ukrajinské rodiny. Záměrně, cíleně tady chodíte, šíříte nenávist, říkáte naprosté nesmysly a cíleně tak lžete. Přijďte k nám na týden. Jako dotazy českých občanů, seniorů, lidí a osob se zdravotním postižením, kterým odpovídáme. To jste nezměnil. Pak tady říkáte, že nepomáháme českým občanům a českým lidem. Například maminky samoživitelky mají tu podporu zhruba v rozpětí od 16 do 29 tisíc korun. Tak neříkejte tady, že se nepomáhá českým domácnostem, lidem, kteří jsou v nějaké složité tíživé situaci.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Tomio Okamura. S faktickou jdete, nebo s přednostním právem prosím? Prosím, vaše dvě minuty.
K tomu mě nepřinutíte. To si pak vyhodnotí voliči a třeba my také budeme dole, někdy, a vy budete nahoře. Takže vy mi za to nestojíte, abych reagoval na vaše útoky. To jsou vaše problémy, vy si je řešte a pokračujte v této rétorice. Tak tady nehrajte nějaké hry. Za všechno můžete vy. Vy můžete za to, že miliony lidí jsou v trablech, vy můžete za to, že mají lidi problémy, a je to všechno vaše odpovědnost.
Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr Jurečka.
Vážená paní předsedající, já vás, pane poslanče Okamuro, uklidním. Já s vámi nechci mít taky vůbec nic společného. Na to jsem reagoval. Tomu jste se vyhnul, účelově jste přešel tady k debatě. Já komunikuji, já vašim poslankyním odpovídám, reaguji, ministerstvo reaguje, není žádná cenzura, která byla v minulosti, když poslanec požádal, nebo senátor, senátorka, MPSV, tak o tom musela vědět ministryně, co se odpovídá z baráku. S každým, kdo za mnou přijde, komunikuji. To, že se třeba neshodneme, ve finále k tomu nedám kladné stanovisko, to už je věc pohledu na některé konkrétní věci. Ale není pravda, že já nebo moje kolegyně a kolegové z ministerstva nekomunikujeme.
Také děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom opravdu zdůraznit a připomenout to, že se zcela změnila otevřenost úřadu. Samozřejmě ta kultura, která tam byla roky, kultura nekomunikace, kultura toho, že opravdu byl - a to je podle mého názoru naprosto skandální - zákaz komunikovat s poslanci a poslankyněmi, tak takovéto věci se změnily. A já chci upozornit, že vedle těchto věcí, které by občany nemusely zajímat, to ale samozřejmě jde ruku v ruce s tím, že nyní děláme zjednodušení, která tady roky chyběla. A tenhle tisk, který nám tady dnes leží, je něco, na čem mi velmi záleželo, abychom k tomu zjednodušení příspěvku na bydlení dospěli. Stejně tak se myslím velice osvědčí to, že bude stačit vyfotit doklady na mobil, pouze v případech pochybností se pak bude řešit kontrola. To napravujeme. Stejně tak se v budoucnu podaří, aby lidé dokládali ty náklady pouze dvakrát ročně, ne jako dneska čtyřikrát. Čili každé čtvrtletí dnes je obrovský nápor na lidi i na ty pracovníky. Stejně tak jsem chtěla zdůraznit, že tady to utahování šroubů bylo něco, po čem bohužel i třeba pan předřečník v minulosti velice volal, a přitom se ukázalo, že to v praxi nefunguje. Já jsem velice ráda, že komunikujeme. Je velice těžké změnit tu situaci po mnoha a mnoha letech, kdy komunikace byla de facto zakázaná. Ale taky zjednodušujeme. To je to, co by stát měl dělat. A já bych chtěla připomenout poslední věc, co se týče rodičovského příspěvku. Já jsem tady v minulosti stála a žádala jsem o podporu automatické valorizace rodičovského příspěvku. Hnutí ANO to tehdy zamítlo. To nám zbylo po minulé vládě, to je rest, který na nás čeká už velmi záhy. Já jsem se nikdy netajila tím, že si myslím, že má být nejenom automaticky valorizován, ale i nyní navýšen. Vlastně rozšiřujeme ty definice zákonných situací, které mohou založit nárok na tu dávku. Ukazuje se, že to je dávka velmi účinná, která může velmi účinně pomáhat.
Děkuji. Prosím, můžete pokračovat.
- kdy je spravedlivé a kdy je nepřijatelné posuzovat určité příjmy a podobně.
Také děkuji. A nyní s přednostním právem vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová.
Kdybych ji neznala z minulého volebního období, tak jí to možná budu věřit. Vy jste měla být ministryní práce a sociálních věcí, radši jste se uklidila na umpire, tam je to jednodušší, a teď nás tady školíte, co minulá vláda dělala a nedělala. Říkáte mnoho let, že napravujete a že nebyla komunikace. Komunikace nebyla tři roky s paní ministryní Maláčovou, která, musím vám dát za pravdu, zakázala svým úředníkům s námi diskutovat. V tom s vámi souhlasím. Takže napravujete věci i těch vlád minulých, které vedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. My už jsme si na tu rétoriku od Pirátů zvykli, že za všechno může Babiš, za všechno může jiná vláda. Tak ukažte, že opravdu to myslíte dobře, a těm rodinám pomozte. Protože v minulém období jste pořád za těmi rodinami stáli. Tak jako Piráti, tak jako KDU. Tak ukažte, že to tak myslíte.
Prosím, máte slovo.
Současně jsem chtěla i poděkovat za ta - musím říci v této Sněmovně - nečekaná slova podpory od kolegyň. Ocenění zde nebývá běžné, nicméně já myslím, že to, co je důležité, je soustředit se ne na to, co bylo a jaké byly možnosti, ale na to, co bude, co zvládneme udělat pro naši zemi, a také, co jsou ta opatření, která se dělají nyní a jaká později. A přesně o tom je dnešní debata. Já si stojím za vším, co jsem kdy řekla a jak jsem hlasovala, a současně vím, že není všechno možné hned, nyní.
Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Je zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji moc. Já si dovolím stručně zareagovat. To prostě ten rozpočet v tento okamžik není schopen zvládnout. Probíhají valorizace důchodů, zákonné, plánujeme teď i novelu zákona 329, abychom upravili i ty podpory pro osoby se zdravotním postižením, zvýšení příspěvku na mobilitu, zvýšení podpor na jednotlivé pomůcky. Podpora osob se zdravotním postižením, které zaměstnávají zaměstnavatelé, i toto plánujeme udělat teď v průběhu příštích měsíců. Ty legislativní kroky už jsme na Ministerstvu práce a sociální věci rozeběhli, takže to běží. Takže děláme i ty další věci, které jsou taky důležité, taky potřebné. Takže to je zase jako další odkaz toho, že tady jste neříkal pravdu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážení zástupci vlády, vážení kolegové, kolegyně, dovolím si vám shrnout celý proces předložení -
Já se moc omlouvám, že vás přerušuji. Prosila bych o zklidnění v sále.
Předsedkyně Sněmovny projednání zákona doporučila a určila zpravodaje a navrhla přikázat projednání výborům, a to výboru pro sociální politiku. Sněmovna však nesouhlasila s projednáním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Sněmovna zkrátila lhůtu na projednání na sedm dní, proto dneska tento zákon můžeme projednat. První pozměňovací návrh předložila a přihlásila se ve druhém čtení k němu paní kolegyně Lenka Dražilová. Současně také navrhuje zakotvit do zákona o státní sociální podpoře trvalý valorizační mechanismus, který by garantoval pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu. Paní kolegyně Lucka Šafránková zároveň načetla doprovodné usnesení, se kterým vás podrobně seznámila, takže ho nebudu číst znovu.
Ještě, než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, přečtu omluvy. Pan ministr Kupka se omlouvá dnes od 9.50 do 12 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Golasowská od 13.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ano, samozřejmě. A prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 17. června tohoto roku elektronickou poštou. Jan celý jednací den - pracovní důvody. Také se omlouvají Kuchař A nyní bychom tedy přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Hayata Okamuru a pana poslance Pavla Žáčka. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 1, přihlášeno 119 poslanců a poslankyň, pro 117, proti žádný. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 28. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 120 poslanců a poslankyň, pro 115, proti žádný.
To znamená, zoufalí občané se nikam nemůžou dovolat a nikdo jim neodpovídá. My jsme opoziční strana. Takže pojďme ale dál. Mnoho zemí po světě je ve válce. Rozhodně bychom ale měli pomoci alespoň našim chudým. Proč je pro vládu tak lehké vyvěsit ukrajinskou vlajku a naopak tak těžké pomoci bezmocné české babičce? To vám za to nestojí? Proč chrastíte zbraněmi, místo abyste prosazovali mír a konec války? Vaše sankce rozšířily odběratelskou síť ruského plynu a ropy po světě. Vaše sankce posílily rubl a ruskou ekonomiku a naopak viditelně ničí ekonomiku naši. Co vám Češi a Moravané udělali, že na jejich úkor posilujete jak Rusko, tak Spojené státy, protože to jsou jediné dvě země, které z války viditelně profitují? Proč, vládo Petra Fialy, tak šíleně a okatě ničíte jak české domácnosti, tak české firmy? Hloupost a ideologická slepota je každého soukromá věc.
Zjednodušení vyplácení příspěvku na bydlení a snížení administrativy, s tím samozřejmě souhlasíme. Rozšíření mimořádné okamžité pomoci a zjednodušení, s tím také nemáme problém. Jediný bod, který se nám trošku nelíbí, je ten, že sice rodičovský příspěvek navrhujete, aby si některé rodiny mohly vybírat rychleji. Takže teď je tam budeme mít o sedm měsíců dříve.
Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má zájem.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. To je smyslem tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku.
Ptám se, jestli paní zpravodajka má zájem, nebo až v rozpravě?
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje snižování byrokracie a administrativní zátěže, takže podpoříme i snížení administrativní zátěže související s uplatňováním a prokazováním nároku na sociální dávku. Byrokracie je pro mnohé potřebné lidi nepřekročitelná bariéra. Denně se na mě nebo na SPD obracejí lidé v nouzi a zoufale volají po jakékoliv pomoci. Několikrát jsem tu zmiňoval případ důchodkyně Vlasty Bartošové. To je jaký signál pro občany? Na normální české občany, kteří celý život makali, tak na ně vláda kašle, protože peníze a vstřícnost má vláda hlavně pro menšiny a migranty. Že se nestydíte konkrétně vy, pane ministře Jurečko z KDU-ČSL! Tento vládní zákon na snížení administrativy u dávek, jakkoli je přínosný, je jen mizerná záplata, protože to, co je třeba řešit teď, inflaci a drahotu, to nejen neřeší, ale naopak, pokud budete řešit drahotu jen almužnami, a to je váš styl, pak inflaci budete nadále zvyšovat. Je třeba snižovat ceny energií, nikoliv se drahotě podvolovat. A je to tak jednoduché, až to bolí. ČEZ by měl okamžitě ukončit prodeje elektřiny do zahraničí a prodávat napřímo našim občanům a firmám za výrobní cenu plus rozumnou marži a do zahraničí prodávat až přebytky. To je náš názor, názor SPD. ČEZ, protože má licenci na nákup plynu, by měl okamžitě zahájit jednání s Gazpromem a nakoupit plyn napřímo pro Českou republiku. Ten levný plyn. Tak jako to má demokratické Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Bohužel, stát už nevlastní rafinerie. Dnes tyto státní firmy nejen udržují směšně nízké ceny energií, ale ze zisků jdou příjmy do zdravotnictví, do školství a na důchodce. Ne, je to správná ekonomická a sociální politika. Chudé děti v Mexiku mají obědy, ale třeba i autobus nebo školní uniformy zdarma. U nás ty chudé prostě oběd nedostanou. Tady bych jenom upozornil, že nejčastěji byly u vlády právě ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Vyspělost společnosti se pozná nikoliv podle toho, jaké technologie má, ale jak se stará o své nemohoucí spoluobčany. Vážené dámy a pánové, tohle nejsou řečnické obraty.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tyto však nebyly načteny a předneseny, proto o nich hlasovat nebudeme. Pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku a nakonec bychom hlasovali o předneseném doprovodném usnesení.
Nyní přivolám kolegy ze sálu a budeme hlasovat o návrhu procedury. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 117 poslanců a poslankyň, pro 117, proti žádný. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pozapomněla jsem na pana ministra a jeho stanovisko a tímto se mu omlouvám. A samozřejmě také paní zpravodajka by měla říci stanovisko výboru. Takže prosím o stanovisko.
Výbor tento pozměňovací návrh nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujte.
Výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Protože tento pozměňovací návrh byl zamítnut, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C, kterým je návrh Lucie Šafránkové, který tady podrobně představila.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.